Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jsem pro jadernou energetiku. Myslím si, že bez ní zajištění naší energetické bezpečnosti a soběstačnosti je nemožné. Švédsko muselo navíc importovat elektřinu z uhelných elektráren z Německa a Polska.
Pan navrhovatel má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy ve třetím čtení. Prosím, máte slovo.
Rád bych tedy s ohledem na politickou diskuzi, logickou v posledních dnech, zopakoval, že tento zákon neřeší - a to je důležité stále říkat - bezpečnostní otázky. Jsem velmi rád a vážím si toho, že toto stanovisko v jasné většině sdílí i členové hospodářského výboru, který dotčené pozměňovací návrhy odmítl, a to převážnou většinou. Dnes nás to stojí 47 miliard korun ročně. Toto v žádném případě nehrozí.
Naším cílem také musí být, abychom zajistili pro naše občany dostupnou energii a energii, jejíž dodávky budou stabilní. To jsou základní cíle sociální demokracie, i v tomto duchu jsem rád, že bude překládáno doprovodné usnesení, které jako člen vlády beru velmi vážně.
Děkuji panu ministrovi a znovu požádám ještě kolegu Zahradníka o posečkání.
Já bych měl na pana ministra a současně, vaším prostřednictvím, na pana poslance Babku.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Je naprosto diametrální rozdíl mezi tím, jestli se Sněmovna na něčem usnese jako na doprovodném usnesení, nebo jestli to bude zákon, v paragrafu, černé na bílém.
Za druhé, co je daleko důležitější: ne všichni z ctěných kolegyň a kolegů v této Poslanecké sněmovně mají přístup k bezpečnostním složkám. Takže to je, co se týče názoru sociální demokracie, a proto budeme hlasovat pro toto doprovodné usnesení.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. V novinách se píše o tom, jakým způsobem postupovala Ruská federace při plynové krizi, kterou řešil tehdejší premiér Topolánek, když jsme předsedali Evropské unii.
Vážím si podpory.
Otevírám rozpravu a do té mám jako první... Pane zpravodaji, to je třetí čtení. Takže nejprve pan předseda Bartoš, poté pan zpravodaj, který má k tomuto bodu také přednostní právo.
Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane ministře. Pana premiéra ze zjevných důvodů, kterého jsem chtěl také oslovit, dnes pozdravit nemůžu, možná tedy vzdáleně, pane premiére. Při všech projednáváních tohoto zákona jsme řešili takové trochu falešné dilema ohledně využívání jaderné energie, respektive mnohdy zde zcela pokrytecky zaznívalo, že kdo je proti tomuto zákonu, je zároveň proti využívání energie z jádra, nebo že snad chce zdražit energii občanům. Zaznělo to například od pana premiéra, proto mě trochu mrzí, že zde dnes není, když ho interpeloval pan poslanec Lipavský za Piráty. Přitom je to přesně naopak. Ty oblasti byly nejen geopolitického typu, zda tedy do samotného tendru zařadit, či nezařadit dodavatele z Ruska a z Číny; Projekt možné dostavby nových jaderných bloků v Dukovanech je partnerství na 80 let. My jsme nyní před třetím čtením zákona, který už má v sobě ve své podstatě ten smluvní stav definovaný. První, a ten byl zcela jasný, zastropování ceny v zákoně včetně vyjasněných dopadů do cen pro konečné zákazníky a do státního rozpočtu. Proto se musí jednat, a to je třetí bod, o dodávku na klíč, ve které bude jeden hlavní dodavatel, který bude za projekt zodpovědný včetně všech souvisejících záruk dodávky. Ten bod už jsem zdůvodňoval. Pro nás je důležité, aby se jasně vyjasnilo, kdo bude investorem. Podle nás by to měl být stát, nikoliv ČEZ, hlavně z důvodu levnějšího financování. Zcela zásadní je v tomto cena peněz. Já jsem zmínil, že je skutečně důležitá bezpečnost a výběr partnera pro Českou republiku. Tam je to poměrně důležité.
Máme dosud velmi robustní výrobní a distribuční síť. Hlavní slovo pak by mělo mít slovo a stanovisko vědců, techniků, odborníků. Tady přichází podle mého názoru na pořad jednání také, co dál? My víme dobře, že se Česká republika chystá odstoupit od uhelné energetiky. Proto si myslím, že bychom měli pobízet naši vládu, ať už to bude vláda tato nebo vláda, která v naší zemi bude po podzimních sněmovních volbách, aby neváhala a vrátila se znovu k přípravě dostavby jaderné elektrárny v Temelíně. Považuji za velkou chybu, když byl v roce 2014 nebo 2015 ukončen tendr na dostavbu Temelína. Ztrácíme tím tempo, ztrácíme tím odborné kapacity a také samozřejmě hazardujeme s dosud pozitivním přístupem naší veřejnosti k jaderné energetice, k tomu, jakou podporu u nás jádro má. Co pro to můžeme dělat, abychom jadernou energetiku učinili přijatelnou nejenom pro nás, pro naše občany, ale i pro Evropskou unii, která namnoze o takto zásadních otázkách za nás rozhoduje? Prostě vítr u nás nefouká nebo fouká jenom někde a sluneční paprsky také holt při zimních inverzích nejsou s to generovat významnější produkci elektřiny. A to nemluvíme o odporu obyvatelstva a obecních zastupitelstev proti výstavbě dalších větrných elektráren.
Vy jste nikdy nepřišli jednoznačně s argumentem, který by nám to vyvrátil. To je informační portál provozovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tak abyste se podívali, jaké všechny překážky klade Čína a Rusko firmám, když se chtějí ucházet o veřejnou zakázku. Je to opravdu fascinující čtení kreativity. Platí to pro strojírenství, platí to samozřejmě pro bezpečnostní sektor. Nemůžu kritizovat, že oni neotvírají svoje trhy, ale my bychom si pak měli rozmyslet, velmi dobře bychom si měli rozmyslet, jestli chceme otevírat své trhy my jim. Oceňuji přísný přístup, oceňuji, že na mé dotazy bylo vždy včas a poměrně vyčerpávajícím způsobem odpovězeno. Nicméně to, v čem již vláda nevyšla vstříc, je prostě většina v Poslanecké sněmovně, která se tím odmítla zabývat. Já si ta témata nevymýšlím, obstrukce by vypadaly zdaleka jinak. Ale opravdu je naprosto nezbytné si to vydiskutovat, v klidu, svolat třeba ještě nějaký kulatý stůl. Je logické, že pokud neproběhla, tak to vyhřezne zde.
Děkuji. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Pavel Plzák. Prosím, máte slovo.
Nechám zcela na vašem posouzení, jestli ta rozprava, která se vede, patří do třetího čtení, nebo nepatří. Podle mého názoru nepatří, ta patří do jiných čtení. Jednací řád o tom hovoří jasně.
Prosím, máte slovo.
Ten zákon je nesmírně důležitý a významný. Zatím to jenom zvažuji. Budu rád, když se to nebude zbytečně hrotit vyhrožováním.
Nyní paní poslankyně Langšádlová, jejíž elektronická přihláška má přednost před panem poslancem Černohorským.
Ale já jsem pevně přesvědčena, že tento zákon se týká i naší bezpečnosti. Co se to vlastně okolo nás děje? Protože o tom, že pan prezident velmi inklinuje k nedemokratickým režimům - do Číny se dokonce jezdí učit spravovat společnost, o tom víme. A když se zastavíme v tom Maďarsku. To je jedna ze zemí, která je sice v Evropské unii, je v Severoatlantické alianci, ale mnohými spojenci je vnímána již jako nespolehlivý partner. Je to to Rusko, které vraždí své opoziční politiky, novináře, je to to Rusko, které vyhostilo diplomaty ze západních zemí při nešťastné návštěvě Borrella. Je to to Rusko, které nás pořád považuje za sféru svého zájmu. Skutečností zkrátka je, že některé ekonomické kroky mají i bezpečnostní a geopolitické dopady. Vy už zkrátka jste ztraceni."
Můžete, máte ještě časový limit.
Před jejím používáním varují i maďarští lékaři a opravdu i toto má velmi symbolickou rovinu. Zase je to otázka symboliky.
Já vás přeruším, paní poslankyně, pravdu má namítající poslanec, máte jedno vystoupení v délce pěti minut, byť navrhujete dva body.
Já jsem chtěla navrhnout tento bod ve čtvrtek od 11 hodin. Pane předsedo, tak já to měním na středu...
Na mikrofon prosím. Ano, to už je v pořádku. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
On to neuvedl přesně, tak já bych tady s pomocí předsedajícího buď opravil, jestli mohu, případně dal nový návrh, o kterém můžeme hlasovat, co je formálně to správné.
Bohužel musím konstatovat, že zde opět dochází k nepřístojnému chování dvou poslanců, kteří nenosí ochranu úst a nosu. Takže vážený pane poslanče Lubomíre Volný a vážený poslanče Mariane Bojko, prosím vás, nasaďte si roušku. Uděluji vám napomenutí a opakovaně vás vyzývám k nasazení roušky. Jestli se tak nestane, budete vykázáni. Takže vážení kolegové, já tímto vykazuji poslance Lubomíra Volného a Mariana Bojka z dnešního jednání.
Mně 200 milionů nepřijde úplně málo. Rozumím tomu, že poslední rok tady lítají desítky a stovky miliard, takže se to zdá být v tom poměru málo, ale pojďme si to představit konkrétně. A na jiné investiční záměry. Ale je to 200 milionů každý rok. Ne, nedává to smysl. Nechť tam ty peníze zůstanou, tam nejlépe vědí, co s tím udělají. Jestli to bude oprava něčeho, oprava silnic, je to na nich.
Děkuji za slovo, pane předsedající, konečně. Milé kolegyně, milí kolegové, já bych chtěl udělat několik věcí. No, nebylo, protože se nejedná o daně. Všechny kraje trpí nedostatkem peněz na opravu krajských silnic. Takže jenom ještě jednou bych rád rekapituloval: Nejsou to daně, to znamená, nejde to proti rozpočtovému určení daní, je to poplatek.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
To je asi ten hlavní důvod, pokud si nalijeme čistého vína. Já jsem taky z uhelného regionu. Moje šachta bude příští rok slavit 200 let. A tady se něco domluvilo. My tady dneska diskutujeme o 200 milionech. Kolik nám uteklo z OKD?
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážené členky a členové vlády, budeme pokračovat v našem jednání, které jsme přerušili přestávkou, protože probíhalo jednání předsedů politických stran, které nicméně již mezi námi vidím, takže věřím, že můžeme pokračovat. Já ještě počkám, až se všichni poslanci shromáždí v sále. Kdo je proti? Já vám děkuji. Zahajuji hlasování číslo 303, ptám se, kdo je pro? Konstatuji, že návrh zákona jsme přijali. Já vám děkuji. Děkuji navrhovateli, děkuji panu senátorovi. A přistoupíme k dalšímu bodu. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.
Nerad bych vás zbytečně připravoval o čas opakováním toho, co jste již slyšeli, a tak jen stručně připomenu, že cílem tohoto návrhu je upravit tento zákon tak, aby se vztahoval jen na oblast diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, jejichž úpravu je třeba zachovat poté, co je připraven nový adaptační zákon o zdravotnických prostředcích. Navržené řešení reaguje na situaci, kdy unijní úprava pro oblast diagnostických zdravotnických prostředků in vitro nabude účinnosti až rok po úpravě, která je obsažena v obecném nařízení o zdravotnických prostředcích -
Pane ministře, já vás přeruším a požádám kolegy ve sněmovně o větší klid, případně o přenesení diskusí mimo sál sněmovny. Děkuji.
Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Návrh byl přijat. A další hlasování bude o usnesení rozpočtového výboru, které přednesla paní zpravodajka. Návrh byl přijat. Tímto končím projednávání tohoto bodu. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy.
Proto jsem vlastně uvedl v úvodu to, jakým klíčem se to rozděluje. Na schůzi Senátu zaznělo, že ambicí tohoto pozměňovacího návrhu má být skutečnost, že kraje lépe přerozdělí prostředky obcím zasaženým hnědouhelným dobýváním. Pro konkrétní představu jsem si ještě nechal provést srovnání konkrétních částek a provést přepočet přerozdělení prostředků z roku 2019, ať máme přesnější představu. Tím pádem bychom tyto projekty nebyly schopni realizovat, takže opět by na tom byly bity kraje.
Tento pozměňovací návrh je poměrně jednoduchý. Nemění výši poplatku, ale mění rozdělení úhrady za vytěžený nerost.
To je určitě velmi zajímavé a lákavé z hlediska tvorby rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Resort dopravy, ať už do budoucna v jakémkoliv politickém, vládním složení, bude mít v ruce efektivní, zajímavý nástroj pro případné - opakuji případné - další podobné projekty po České republice. V tuto chvíli třeba uvažujeme o dálnici D35 ve východních Čechách, o druhé spojnici Čech s Moravou Takže tolik ode mě na podporu. Pane ministře, budu držet palce, abychom dnes byli úspěšní.
A já bych chtěl vyjádřit postoj klubu ODS.
Děkuji za dodržení času.
Děkuji, pane místopředsedo. Dobrý den, dámy a pánové. V první řadě bych ráda připomněla, že naše strana se financování prostřednictvím PPP projektů dlouhodobě brání. Nebudu zdržovat dlouhým vysvětlováním, proč tomu tak je. Ale i díky pandemii však myslíme i na druhou stranu mince. A i když máme tento rok nejvíc peněz v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, chápeme nedostatek peněz, který může nastat v budoucnosti. Zároveň podporujeme potřebu stavět kvalitní dopravní infrastrukturu, a to jak silniční, tak železniční. Ministerstvo dopravy se v této smlouvě snažilo z našeho pohledu popsat a pokrýt snad všechna rizika, na která si teď můžeme vzpomenout. I proto jsme se většinově jako klub KSČM rozhodli, že tento pilotní projekt podpoříme.
Já vám také děkuji. Pan poslanec Polanský vystoupí v rozpravě a připraví se pan poslanec Ferjenčík.
Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, kolegové, drahá vládo. Nebudu chodit kolem horké kaše a rovnou prozradím, že Piráti se k souhlasu s těmito finančními závazky nepřipojí. Z dopravního hlediska jde o velmi důležitý projekt, který by měl být chápán jako priorita české dopravní infrastruktury. Stát je schopen projekt zainvestovat z vlastních zdrojů, to za prvé. A za druhé, nejedná se o projekt, ve kterém by byla přehnaná rizika. Vzhledem k tomu, že pozemky jsou již vykoupené, stavební povolení je vyřízené a projekt je rozpracován do poměrně velké úrovně detailů, lze říct, že riziko na tomto projektu by spočívalo pouze ve vysoutěžení dodavatelů. Závěrem bych rád ocenil Ministerstvo dopravy za komunikaci v této věci.
Prosím, máte slovo.
To taky není málo peněz, jestli se nemýlím. Tak mám takový pocit, že pak by to mohlo být využito na zcela jiné věci než za tím účelem, jakým to je.
První je pan poslanec Dominik Feri, připraví se pan poslanec Ivan Adamec, s přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. Pan poslanec Ivan Adamec, připraví se paní poslankyně Procházková.
Ano, děkuji. Já jsem nerozuměl pojmu minusový rozpočet. Já to fakt nevím.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, že jste mě vyzval, pane poslanče, prostřednictvím předsedajícího. No, šlo mi o provozní rozpočet, který je historicky poprvé minusový, to aby bylo jasno. Ale jinak já jsem hned na začátku svého vystoupení řekla, že mi principiálně vůbec nevadí, naopak, že bych byla pro, i panu senátorovi jsem to řekla, byla bych pro, ano, určitě.
Děkuji, paní poslankyně Iva Kalátová s faktickou poznámkou. V tuto chvíli vystoupí pan předseda Stanjura s přednostním právem a připraví se pan senátor. Prosím, máte slovo.
Omlouvám se panu poslanci Pávkovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Podle informací, které jsem dostal, zpravodaj výboru Honza Bauer má covid a není účasten, takže já navrhuji změnu zpravodaje a byl bych to já.
Ano, o tom hlasovat nebudeme, protože je to zpráva. Já poprosím pana ministra, aby se ujal slova, a poprosím o klid v jednacím sále. Pokud chcete projednávat jakékoliv věci, prosím v předsálí. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, PPP - po mnoha letech máme šanci posunout se dál v projektu, který zahrnuje spolupráci privátního sektoru a státního sektoru. Zvolili jsme proto úsek dálnice D4 z Prahy, směr České Budějovice, takzvaná Strakonická, 32 kilometrů. Co je podstatné, byla soutěž. Ta soutěž byla férová, bylo více zájemců čili konsorcií a díky tomu se nám podařilo vysoutěžit z našeho úhlu pohledu velmi rozumnou cenu, a to takovou cenu, která je v tuto chvíli výhodnější, než kdybychom stavěli klasickým způsobem. Dovolím si ta čísla představit. Na druhou stranu musíme platit finanční náklady, to je pravda, které jsou na úrovni 2 miliard korun. "Nově" říkáme prostřednictvím tohoto instrumentu. Pokračujeme dále. Nejde ale jenom o tu finanční část, která vychází s ohledem na hodnotu peněz, ale jde i o část kvalitativní. Současně zde vytváříme - a nemyslím to zle - určitou vnitřní konkurenci, to znamená, máme možnost porovnat si, jakým způsobem budeme stavět tento projekt, jakým způsobem se staví projekty ostatní.